Opravdu jsem si asi naivně myslel, že uslyšíme odpověď na konkrétní dotazy, na konkrétní čísla. Chtěl bych zareagovat ještě na slova kolegy Pilného. Ještě jednou.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Petr Fiala.
Za největší problém ale vidím, že vrácení prostředků na platy policistů není zohledněno na výhledech rozpočtů na příští roky. Bohužel se tak tím uznává, že se s prostředky pro policisty nepočítá, a to já považuji za největší problém. Výdaje na policii a hasičský záchranný sbor mají dlouhodobě stagnovat. Nebude v podstatě zohledněna ani inflace, která má nastat. V tomto ohledu vidím rozpočet jako nevyhovující. Myslíme, že bychom si všichni měli uvědomit, že vnitřní a vnější bezpečnost by měly být prioritou státu, která si zaslouží dlouhodobý, reálný a udržitelný koncept.
Děkuji panu poslanci Kádnerovi.
Zdůvodním. Termín kapitolní sešit není již vůbec definován.
Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není tady nikdo takový. Končím tedy obecnou rozpravu a ptám se na závěrečná slova pana ministra financí, který bohužel není přítomen. A už je přítomen. Prosím, pane ministře. Je tady zjevný zájem o závěrečné slovo.
Postavili jsme ho tak, že se nebudeme zadlužovat. Někteří to nechápou, ale já jsem se to snažil tady vysvětlit. Samozřejmě ten rozpočet většina hodnotí podle makra. Já si myslím, že jsem první ministr financí, který dělá konkrétní kroky pro to, aby se snížilo saldo rozpočtu. Jsem první ministr, který tady zorganizoval summit ministrů financí Německa, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Chorvatska. Karuselové obchody. V minulosti jsme žádné návrhy neměli. To jsou konkrétní věci. A samozřejmě jsou konkrétní věci na výběr daní. Já jsem ušetřil na Ministerstvu financí 260 milionů korun za sedm měsíců. Těším se, až vám ukážu, jak nakupuji ekologické zakázky na rozdíl od pana Kalouska za polovic. Ale my jsme převzali ty věci v deficitu, takže musím angažovat 600 nových zaměstnanců finanční správy. Musíme posílit policii.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, opravdu, reakce na kolegu Fiedlera prostřednictvím vás. I kdybych připustil, že to mohla dělat o něco rychleji, tak vy byste měli ale dodat jednu věc.
Děkuji panu poslanci Urbanovi. Další faktickou poznámku má pan poslanec Miroslav Kalousek.
Děkuji za slovo. Propaganda nelhala, ano, alespoň někomu bude lépe.
Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Další faktickou poznámku pan poslanec Fiedler.
Někdo tu zapomněl propisku, jen na úvod. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jen krátce zareagoval na slova pana kolegy Urbana. A co jsme potom udělali? Nebyl to náhodou dáreček těm novým vlastníkům, pane kolego?
Děkuji za slovo. Byly tady kritizovány výdaje na vědu, výzkum a inovace. Já už jsem tady jednou říkal, že peníze vynaložené tímto směrem připomínají hrnec, do kterého se lije voda a v němž jsou díry. Byly přijaty daňové úlevy, které se týkají investic soukromých společností na vědu, výzkum a inovace. Tyto výhody využívá asi 500 společností. Česká republika z nich nemá prakticky vůbec nic. To je potřeba změnit. Můžeme mluvit o tom, že by bylo potřeba udělat audit a inventuru české Akademie věd, protože kdybychom se jich zeptali, kolik mají počítačů, tak to prostě nevědí. To znamená, pokud nebude zásadním způsobem opravena tato metrika, je přidávání peněz do této oblasti zcela zbytečné. Mluvilo se tady o výdajích na infrastrukturu. Otázka je, jestli je vůbec můžeme efektivně využít. A nejsou to jenom výdaje na důchody a jejich valorizaci. Je potřeba zvýšit výdaje na armádu, protože v té souvislosti jsme vázáni a kritizováni, protože jsme účastníky řady mezinárodních smluv. Poslanecká sněmovna přijímá celou řadu zákonů, které mají výrazný dopad na státní rozpočet, protože všechno, co se tady přijme, je nějakým způsobem digitalizováno. Jsme zatíženi i dalšími věcmi, které zrušil Ústavní soud. Ústavní soud zrušil diskriminační opatření pro paušály důchodců a zřejmě dojde i možná k nějaké úpravě, která se týká OSVČ v této oblasti. Je potřeba skutečně přijmout velmi rozumně a velmi rychle celou řadu legislativních změn, ale kvalitních. A k tomu můžeme udělat něco velmi pozitivního, nejenom negativního v oblasti kritizování a ukřižovávání jednotlivých ministrů, čehož jsme tady velmi často svědky.
Od 1 července 2014 došlo ke zvýšení platby státu za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění. Vyjma parlamentních kapitol. Kromě činnosti na krajské a obecní úrovni, to znamená tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, bude podporována i výstavba národních olympijských center. Oblast kultury. Posíleny byly výdaje na podporu živého umění v souvislosti s mimořádnými výročími a akcemi připadajícími na rok 2015 až 2017 a výdaje na podporu kulturních památek. Oblast dopravy. Průmysl. V období 2013 a 2014 vláda podle příslušných usnesení schválila hmotnou podporu pro několik investorů s nárokem na hmotnou podporu v roce 2015, což by mělo podpořit zaměstnanost. Posíleny byly výdaje na ochraňování ropných produktů a zvýšeného objemu ochraňovaných potravin v souvislosti s událostmi na Ukrajině.
Děkuji, pane ministře, a prosím pana zpravodaje pana poslance Votavu.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rozpočtový výbor tedy doporučuje
Mám v tom naprosto jasno. Já jsem posledních šest týdnů pořád viděl na billboardech - sociální demokracie, měníme zemi, tu města, tu obce, k lepšímu v levicové vládě, že jo. Ale zpátky k těm číslům. A ptal jsem se, proč ten plán je tak málo ambiciózní. Protože když se podíváte na ta čísla za devět měsíců, tak proti plánu je to skoro o těch 13 mld. vyšší, než plánovala Rusnokova vláda. Ale já jsem mluvil úplně o něčem jiném. To jsou slova ministra financí, ne slova opozice. Ale šetří se tím, že my daňoví poplatníci zaplatíme daní víc. To přece není šetření. Ale obávám se toho, že když budou vyšší daňové příjmy, tak budou vyšší výdaje. Letos ale byla velká změna. Letos poprvé každý ten ministr, když odcházel z Letenské, tak tam byl ten mikrofon a říkal: jsem velmi spokojený, ministr financí mi dal všechno, co jsem chtěl. A současně pan ministr financí říká: já jsem proti těm ministrům bojoval a nedal jsem jim, co vlastně chtěli.
Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan ministr Andrej Babiš, po něm s řádnou přihláškou pan poslanec Bendl a pan poslanec Černoch. Prosím, pane ministře, máte slovo. - Pardon, pane ministře, moc se omlouvám, s faktickou poznámkou nejprve pan předseda poslaneckého klubu KSČM. Omlouvám se, on je takový nenápadný, já jsem si ho nevšiml, nezlobte se. Prosím, pane předsedo.
Já bych rád vaším prostřednictvím, pane předsedající, drobně reagoval na pana kolegu Stanjuru, který nás nazval extrémní levicí. Já bych rád požádal, aby se v souvislosti s KSČM toto slovo nepoužívalo, protože my se skutečně necítíme extrémními. Co je extrémního na tom, že chceme, aby když se hovoří o rozvoji, se ten rozvoj týkal také těch, co jsou okolo a pod hranicí chudoby? Co je extrémního na tom, když chceme, aby všichni občané měli stejná práva? My se cítíme levicí autentickou, skutečnou. Na tom přece není nic extrémního.
Děkuji panu předsedovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Miroslav Kalousek.
Já snad pro odlehčení bych se přimluvil, abychom panu předsedovi Kováčikovi vyhověli.
Děkuji panu předsedovi. Prosím, pane předsedo.
Ponechme si je v tomto skleníku, debatujme tady v těchto prázdných politických floskulích, ale ty normální lidi, pane předsedo Fialo prostřednictvím předsedajícího, ty zajímají dobrá nebo špatná řešení, a ne jestli je to pravé, levé, střední, zadní, horní, dolní. Ti lidé už toho mají plné zuby. Zkuste se těch lidí na ulici zeptat, těch vašich pěti procent voličů. Zkuste se jich zeptat, co je zajímá.
Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiala.
Nebyl jsem to já, kdo tady vyvolal tuto debatu, která ani mě nezajímá. Byl to váš pan předseda, který nám tady začal prezentovat nějaký další předvolební projev - nevím, z jakého důvodu, ale dokážu si to domyslet -, kde právě používal všechny ty řeči o tom, jak pomáhal lidem, jak je pravičák se sociálním cítěním a všechny podobné fráze. Já jsem zde vystoupil s velmi důkladným výkladem toho, proč je tento rozpočet špatný, na konkrétních číslech, na konkrétních věcech jsem vám to ukázal. Tuto debatu jste vyvolali vy, tak se nedivte, že na ni nějakým způsobem reagujeme. A poslouchejte nejen mě, to dělejte vždycky, ale poslouchejte občas i svého předsedu, když mluví ve Sněmovně.
Děkuji panu poslanci Fialovi. Nyní nevidím žádnou faktickou poznámku, tak teď s přednostním právem pan ministr Andrej Babiš.
Budu se snažit také trochu odlehčit atmosféru právě po tomto těžkém bodě, který jsme všichni zažili. První věc: Je tu strašná zima. Já se úplně celá klepu zimou.
Požádám sněmovnu o klid.
Vy jste zákonodárci, všichni. Já jsem se domnívala, že fungujete jinak. Já jsem se domnívala, že máte vzájemný respekt. Já jsem se domnívala, že tady nejsou žádné vulgarity. Ohledně státního rozpočtu, který zde byl teď projednán - všimli jste si, že žádná žena nepromluvila? Byla to výměna pouze mužů, mužských názorů. Ještě jedna věc, která se týká fondů, a vzhledem k tomu, že mě všichni nazývají odborníkem na fondy. Chtěla bych připomenout, že od roku 2020 evropské fondy možná nemusíme vůbec mít. A to, čím my nahrazujeme nyní spolufinancování a předfinancování, budeme muset hledat někde jinde. To je můj úvod, mé dvě minuty. Děkuji těm, co zůstali, případně i zůstanou k dalšímu bodu, který bych zde přednesla za Ministerstvo pro místní rozvoj. Další, upřesnění ustanovení upravujících povinné pojištění záruky pro případ úpadku dané cestovní kanceláře. Poslední bod, ten důvod, který jsem si vybrala jako klíčový, je zavedení správního trestání včetně nastavení sankcí pro cestovní kanceláře a cestovní agentury. Toto opatření je v důsledku právě zmíněné novely živnostenského zákona. Poslanecká sněmovna novelu projednala v prvním čtení. K nejdůležitějším cílům předkládané novely vládního návrhu zákona patří posílení vyšší ochrany spotřebitele na poli cestovního ruchu; úpravy preventivní povahy týkající se rozšíření informačních povinností pro cestovní kanceláře i pojišťovny; zavedení správního trestání včetně sankcí pro podnikatelské subjekty - to znamená cestovní kanceláře a cestovní agentury, které i přes upozornění na porušování zákonem stanovených povinností, své povinnosti neplní; v neposlední řadě stanovení dozoru nad dodržováním zákona včetně posílení podmínek výkonu dozoru Ministerstva pro místní rozvoj. Navržená opatření by měla zejména přispět k větší ochraně spotřebitelů, to znamená občanů České republiky, zákazníků cestovních kanceláří, k jejich lepší informovanosti. Dále by novela měla zajistit zamezení podvodným jednáním ze strany některých cestovních kanceláří včetně upřesněných podmínek pojištění záruky pro případ jejich úpadku. Vládní návrh novely zákona je plně v souladu se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii. Závěrem bych si vás dovolila požádat o co nejrychlejší projednání a postoupení předkládané novely do druhého čtení.
Děkuji paní ministryni Karle Šlechtové za úvodní slovo. Požádal jsem vás, abyste případné diskuse na jiné téma přenesli do předsálí. Děkuji paní zpravodajce a dovolte mi, abych než zahájím rozpravu, ještě konstatoval omluvu, která pravděpodobně nebyla ještě v protokolu, a to je omluva pana poslance magistra Radka Vondráčka z dnešního jednání od 17 hodin. Nyní k otevřené rozpravě. Poté přednostní právo pana předsedy Tomia Okamury, poté řádně přihlášená paní kolegyně Fischerová.
Dovolte mi, abych vás, doufám po dobrém obědě, přivítal u dalšího jednání našeho jednacího dne. Návrh usnesení, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů
Děkuji. Důvodem, proč přistupujeme k této změně, je to, že ve čtvrtek, kdy jsou na pořadu z jednacího řádu písemné interpelace, dochází ke kolizi písemných interpelací a možnosti poslanců upravovat nebo navrhovat úpravy pořadu schůze a zejména z opozičních řad zaznívala dle mého názoru oprávněná kritika, že debatou o pořadu schůze se zkracuje doba, po kterou mohou využívat svého práva na písemné interpelace. Proto jsme jako vedení Sněmovny požádali legislativní odbor, aby našel řešení, a tím navrhovaným řešením je právě návrh usnesení, který umožní, aby návrhy na změnu pořadu schůze byly přednášeny po 30 minut po ukončení písemných interpelací ve čtvrtek. To znamená doba buď od ukončení písemných interpelací, nebo od 11 hodin, 30 minut následně bude určena pro návrhy změn pořadu.
Neeviduji žádnou přihlášku do obecné rozpravy. Prosím, pane předsedo.
doba vyčleněná pro ústní interpelace tím nesmí být dotčena."
Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Není tady žádná přihláška, tedy končím podrobnou rozpravu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 34, přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro 128, proti žádný. Více takových usnesení.
Děkuji za slovo, pane předsedající, dobré odpoledne, dámy a pánové. Takže budeme pokračovat ve státním rozpočtu. Já bych nejdříve na úvod svého vystoupení krátce zareagoval, nebo chtěl zareagovat na to, co už tady v dosavadní diskusi zaznělo. Pan kolega Pavel Plzák tady hovořil o tom, že v podstatě v minulosti bylo připomínáno projídání státního rozpočtu, jak se tady rozesílala, nebo u nás, Kalouskova složenka. Zaznělo tam na začátku tohoto semináře, že my jsme se tím postupným snižováním daní dostali až tam, kam jsme se dostali. To je v dost příkrém rozporu, co na úvod tohoto semináře tam prohlásil pan předseda rozpočtového výboru. Potom bych chtěl také rád slyšet odpověď na to, co tady zaznělo o nespotřebovaných výdajích.
Cílem dohody FATCA a předkládaného provádějícího zákona je především posílení boje proti daňovým únikům a zefektivnění mezinárodní spolupráce na poli výměny informací. Zákon zároveň umožní českému správci daně přijímat údaje o účtech českých daňových rezidentů u finančních institucí ve Spojených státech amerických a využívat je při správě daní a boji proti daňovým únikům. Přímý dopad se odhaduje na 1 miliardu za rok. Hrozí, že české finanční instituce budou z obavy před touto srážkovou daní postupovat podle dohody FATCA i bez výslovné právní úpravy a budou tak porušovat české právní předpisy, zejména na ochranu osobních údajů a bankovního tajemství. Děkuji za pozornost.
Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, moje zpravodajská zpráva může být velmi stručná, protože pan ministr jako předkladatel důkladně zdůvodnil přijetí tohoto vládního návrhu, nicméně trošku s pousmáním musím říci, že pan kolega Kalousek mě předběhl. Druhá věc. K tomu právě má sloužit tento vládní návrh, aby tyto údaje byly ochráněny, aby to bylo všechno v souladu s českou legislativou.
Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Zeptám se, zda se do ní někdo hlásí. V tom případě obecnou rozpravu končím. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 330 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Žádné přihlášky do podrobné rozpravy nevidím, tak ji končím. Zeptám se ještě jednou na závěrečná slova po podrobné rozpravě. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. U stolku zpravodajů již sedí jako zpravodaj pan předseda rozpočtového výboru, pan poslanec Votava.
Základní údaje předloženého návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015 jsou předkládány v této podobě. Podíl deficitu vládního sektoru na HDP metodice ESA 95 je pro rok 2015 očekáván ve výši 2,3 % bez problematiky gripenů. Ekonomický výkon se během prvního pololetí letošního roku reálně zvýšil především vlivem růstu spotřeby a investic, tedy vlivem oživení domácí poptávky. Světová ekonomika pokračuje v mírném růstu a v rozvinutých zemích dochází k zklidnění situace po otřesech, k nimž došlo v posledních šesti letech. Ekonomický výkon eurozóny ve druhém čtvrtletí tohoto roku mírně zaostal za očekáváním. Navíc vzrůstá riziko stupňování nepříznivých geopolitických událostí, které by případně mohly narušit průběh globální konjunktury.
Paní ministryně, mám otázku. Hlásíte se s faktickou poznámkou?
Děkuji za všechna vyjádření, která jsem si zasloužila vůči mému prvotnímu projevu.